Ano, léky jsou dražší, jídlo je dražší.
Vedle dostatku plynu jsme také zajistili i zmírnění dopadu cen energií na domácnosti díky úspornému tarifu a díky snížení poplatku za obnovitelné zdroje energie. Když to tedy bylo tak špatné, ten poplatek, tak proč jste s tím něco neudělali? Neudělali jste s tím nic, udělali jsme s tím něco my a pomáhá to občanům a pomáhá to i firmám. A to, co je důležité: toto všechno proběhne automaticky. Nikdy s ničím. A my tady máme jednu věc za druhou, která slouží občanům České republiky, zlevňujeme energii a je pro nás výhodná. Nebo chcete říci českým občanům, že máme jít cestou Španělska a Portugalska, které představují v Evropě energetický ostrov - a ví to každý, který jenom trochu rozumí energetice - energetický ostrov a jejich cesta není snadno napodobitelná pro žádnou zemi, která se pohybuje na otevřeném trhu. Nebo máme zavřít náš trh s elektřinou, uzavřít se tady, protože máme elektřiny přebytek? Co budeme dělat s ropou, které máme nedostatek, nebo s plynem, kde jsme závislí na dalších zemích? To jsou populistické recepty, které vůbec neodpovídají realitě. Kdybychom je uplatnili, tak jenom poškodíme české občany. Touto cestou naše vláda nepůjde. Chceme udělat velký krok i v digitalizaci státní správy, pracujeme na tom. Právě proto jsme třeba také mohli, díky tomu, že máme lepší renomé v Evropě a že jsme bráni vážně, tak kromě těch věcí, které jsem tady zmínil - taxonomie, emisní povolenky pro české teplárenství a další a další výhody pro Českou republiku - tak jsme také dokázali bez velkého křiku vyjednat výjimku z evropského embarga na dovoz ruské ropy pro Českou republiku. Já jen připomenu, že jsme podepsali spolupráci České republiky a Německa při výpadku plynu, což je důležité.
Každý z vládních poslanců, to znamená, vládne tady vládní koalice ODS, STAN, TOP 09, lidovců a Pirátů, každý z těchto vládních poslanců, který bude hlasovat pro důvěru Fialově vládě, o které budeme podle všeho předběžně hlasovat až zítra, tak každý z těchto vládních poslanců je spoluodpovědný za současné problémy našich občanů. Jsme tady pouze dvě opoziční strany, takže vy nás podle všeho zase přehlasujete. Ale určité řešení tady pro občany je. Důležité je netříštit hlasy. Jedině dobrý výsledek parlamentní opozice ve volbách vytvoří tlak na vládu, aby podala demisi. Nemá žádný smysl volit jakékoliv neparlamentní strany. Znovu zdůrazňuji, nemá žádný smysl volit neparlamentní strany, protože nejsou ve Sněmovně. Vážení občané, tato vláda je jako hluchá a slepá. Tuto vládu nezajímají životy a starosti běžných občanů. Tady ve Sněmovně, kde já teď stojím, je neprostupná zeď mezi vládou a občany České republiky. Je to opravdu mimořádně důležitý moment. To by byl obrovský šok pro ně. A tady bych chtěl ještě na závěr upozornit, že příští rok nejsou žádné volby. Příští rok je výjimečný rok v tom, že nejsou volby, volby budou až za dva roky. Budou to volby do europarlamentu a krajské volby.
Další s přednostním právem tak, jak bylo domluveno, je pan vicepremiér Rakušan.
Vážený pane premiére, členky, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, poslanci Parlamentu České republiky. On předtím tady nějak avizoval, že ví, co budu říkat. Mě to trochu vyděsilo, jestli ti holdingoví fízlové působí tak, že vidí i do našich příprav. Nevím, ale netrefil se, tak jsem se potom trochu uklidnil. Ale nejdříve je potřeba si položit jednu zásadní otázku. Proč se tahle schůze dneska koná? Tahle schůze se koná proto, že se Andrej Babiš bojí. Čeho se Andrej Babiš bojí? Bojí se budoucnosti, bojí se soudu, bojí se protestujících na svých vlastních mítincích a bojí se samozřejmě i preferencí v prezidentských volbách. Ono to najednou začíná vypadat, že by to nemuselo úplně vyjít. A tak já Ministerstvo vnitra nikdy vnímat nebudu. Já Ministerstvo vnitra chci vnímat jako úřad bezpečí, ministerstvo bezpečí, které dá občanům přehlednou veřejnou správu, které dá občanům funkční integrovaný záchranný systém, funkční krizové řízení, které dá občanům v té první fázi i digitální projekty, které budou mít nějaký smysl. Já tam nepůjdu, tam máme výborného ministra, Vladimír Balaš to zvládá určitě skvěle a zvládne. Z nějakého důvodu mu tam pravděpodobně vadím. Budu se věnovat velmi věcně tomu, jakou agendou jsme se zabývali na Ministerstvu vnitra, jakých výsledků jsme dosáhli a čeho ještě dosáhnout chceme. Jedno z prvních rozhodnutí, které jsem udělal, bylo zrušení, změna starého statutu krizového štábu, Ústředního krizového štábu, který jsme zdědili po hnutí ANO, kde pan premiér udělal předsedou Ústředního krizového štábu sám sebe. My jsme se vrátili k zavedené tradici, že šéfem krizového štábu je buď ministr vnitra, nebo ministr/ministryně obrany v případě válečného stavu. Zároveň jsme se vrátili, protože jsme přišli do vládních pozic v době covidu, k zavedenému funkčnímu řízení krize. Rozhoduje Ústřední krizový štáb a Ústředním krizovým štábem zřízené pracovní komise. Přesto jsme to zvládli. Zároveň v rámci krizového řízení chystáme něco, po čem starostky a starostové dlouho volají, a nedostávalo se jim toho.
Zásadní částí - a pro mě osobně velmi důležitou oblastí - jsou prevence a na to navazující rozvoj onkologie. Ty opravdu nezajistí vydání ani reklamních brožur, ani stavba nových nemocnic, ve kterých by neměl kdo pracovat. Jedno obří onkologické centrum v Praze na Vinohradech, kde ani nebylo vyjasněné vlastnictví pozemků, by to opravdu neřešilo, a navíc takové centrum nešlo postavit. Reálně to totiž postavit nešlo. Zde se s dovolením zastavím u zdravotní části Národního plánu obnovy - za to, za co jsem tady byl dneska i částečně kritizován. Národní plán obnovy v oblasti zdravotnictví řeší v podstatě dvě hlavní oblasti: zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a národní plán na posílení onkologické prevence a péče. Na ně je vyčleněno 15 miliard. Původně naprosto naddimenzované projekty, které neodpovídaly potřebám českého zdravotnictví, byly upraveny, aby je vůbec šlo realizovat, abychom tyto peníze nemuseli vracet. Touto změnou se podařilo eliminovat zásadní rizika, která mohla významně ohrozit získání finančních prostředků pro Českou republiku. Ten byl vytvořen ve spolupráci s Českou onkologickou společností a v červnu 2022 ho schválila vláda České republiky. Mezi nejvýznamnější investice v oblasti onkologie patří zejména vybudování motolského onkologického centra, tedy pracoviště, které by mělo navázat na Komplexní onkologické centrum Praha, tak jak je Komplexní centrum Brno. Počítá se i s podporou zvyšování kvality preventivních screeningových programů, protože prevence a screening jsou naprosto klíčové. Mimo onkologickou oblast je dále počítáno s následujícími projekty: vybudování Centra kardiovaskulární a transplantační medicíny, vznik simulačních center v jednotlivých fakultních nemocnicích ve spolupráci s lékařskými fakultami tak, aby sloužily opravdu k pregraduálnímu, a hlavně postgraduálnímu vzdělávání lékařů. Je především plánována podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech, v rámci které budou podpořeny specifické typy péče v nemocnicích. Rehabilitace, rychlá rehabilitace, následná péče - to jsou naprosto klíčové body, které mohou zlepšit fungování našeho zdravotnictví. Pro ilustraci jsem vybral jednu citaci. On tady kolega není, tak ho nebudu jmenovat, není to korektní. Já jsem informoval o plánu, který měla předchozí vláda, postavit za téměř miliardu simulační centrum u Institutu pro další vzdělávání. Já vím, že vy teď neděláte: Bože! To je mazec. To jsou velké prachy, za to vybudujete celý urgentní příjem. Já nevím, jak na takové věci reagovat. Změny nastaly a rozhodně k lepšímu, ale to jen díky tomu, že jsme plány mohli změnit a nastavit je opravdu efektivně, a to jak pro nemocnice, tak především pro občany, pacienty a pro ty, kteří to potřebují. My tady jsme pro pacienty, pro ty tady sedíme, aspoň já to tak vnímám. Zajistili jsme financování a další rozvoj těchto programů. Pro jejich rozvoj jsme připravili nové projektové výzvy z evropských fondů. Tato oblast tedy bude mít zajištěno i rozvojové financování na dalších pět let. Již zmíněný Národní onkologický plán 2030 se nezaměřuje jen na stavbu jedné nemocnice, ale podporuje celou síť komplexních onkologických center. Já si nezvu lidi na ministerstvo, já za nimi jezdím. Nehodlám sedět v Praze a jen odsud halekat do regionů. Chci totiž osobně zjistit, kde je tlačí bota a jak jim ministerstvo může pomoci. Dnes dopoledne jsem byl v nemocnici v Nymburku, já jsem si prohlídl tu nemocnici. Odpoledne jsem měl být v nemocnici v Hořovicích a projíždět nemocnice Středočeského kraje, tak jsem tady a do Hořovic pojedu příště, omlouvám se. Je samozřejmě celá řada dalších oblastí, ve kterých Ministerstvo zdravotnictví podniká kroky ke zlepšení - paliativní péče, následná dlouhodobá péče, což jsou dříve přehlížené obory. My je vnímáme a řešíme, budou proto podpořeny i v rámci vyjednávané úhradové vyhlášky. A nebyli se schopni dohodnout.
Trvalo to 32 let, než jsme ji postavili. Dali jsme na zdravotnictví. Dostali všichni, i taková malá nemocnice jako Nymburk má 150 mega. My jsme chtěli to nejlepší pro české zdravotnictví, a vy jste to zazdili. To je fakt neuvěřitelné. A za nás, těch 800 miliard, všichni věděli, kam to jde. Kdo zachránil české lázeňství? Dávali jsme peníze na lůžko a pro zaměstnance, živnostníci, všichni dostali. My jsme jim dali peníze, oni to dobře vědí. A úspory obyvatelstva stouply o 550 miliard. My jsme dali lidem peníze, inflace byla nízká, a vy máte třikrát vyšší, ale já neříkám, že za to můžete. Já říkám, že pan Stanjura kasíroval 90 miliard a má to vrátit lidem, a celoročně bude mít 140 miliard, nebo nevím kolik. Ano, lidi to zaplatili. Vy to neděláte. Proč to neděláte? Vy nemáte rádi lidi? Takže pan Jurečka říká, že všechno vyřídil. Kdyby to bylo na vás, tak jim nedáte nic. Jurečka se chlubí, i těch 500 korun. Takže ten dluh - nedaří se. Dali lidem. My jsme jim dávali peníze. A proč to nemají zaměstnanci? Ti tam mají inflační doložku. Vždyť kolegyně Schillerová nakoupila dluhopisy ještě za dobrých podmínek. Předkoupila. Já když jsem byl ministr financí, tak jsem nakupoval dluhopisy za minus, takže jsem si půjčil, a ještě jsem dostal peníze. Je to lež, že my jsme tady zadlužovali. Ne, jsme šestá nejméně zadlužená země. A co jsme měli dělat? Jak křičela, že kolik dal peněz? Kolik to bylo, 600 miliard eur? Dal třikrát víc na Francouze, než my jsme dali na jednoho českého občana. Třikrát víc. A my jsme udrželi, že jsme byli stále nejméně... My jsme daně snižovali. Měli jste 21, to jsme zdědili. A proto jsme udělali EET. A vy to rušíte, protože zkrátka pan Stanjura nechce peníze. Nechce. Protože to není o panu Mlejnkovi. Takže on byl normálně korupčník. Pane premiére, prosím vás, vy máte pod sebou BIS. Já chápu, že bez pana Rakušana nemáte vládu, on má 34 poslanců, podvedl Piráty, nechal se vykroužkovat, takže Piráti mají 4, on má 34, no a bez STANu nemáte vládu. Ale přece jenom, je to skandální! Rozvědka? Ano. A pokud paní ministryně Černochová mluvila v televizi o tom, co se tam dělo, tak věřte mi, že já jsem byl ten, který řval, že jak je možné, že rozvědka se zneužívala, že tam někdo údajně ukradl 300 milionů. Takže vy jste to musel vědět, pane premiére, a ta rozvědka je úplně zprofanovaná. A taky asi vám nikdo nevěří, že to udělal sám od sebe. A on dneska bude útočit!
Na jaře se ceny pohonných hmot vyšplhaly přes hranici 50 korun za litr a my jsme udělali hned účinné a konkrétní kroky jak pro podnikatele, tak pro všechny ostatní. Nevystoupily na 70 korun, jak tady strašila opozice, jak jsme to tady poslouchali. Nic z toho se nestalo, to, že naše vláda rychle zareagovala, vedlo k tomu, že jsme tuto situaci nějakým způsobem zvládli. Ale já se trošku divím, že pan předseda Babiš tady vůbec o pohonných hmotách mluví a že něco vyčítá naší vládě, opravdu se divím. Tak já teď připomenu, nejenom paním poslankyním a pánům poslancům, ale i občanům, tři čísla - ono jich tam bude víc, ale ta tři jsou podstatná. Takže podívejme se na ta navýšení za Andreje Babiše - jenom v tom období, které jsem tady zmiňoval, o 10 korun, za nás při celosvětové krizi a problémech s pohonnými hmotami 4 koruny. To je, dámy a pánové, realita, 10 korun se zdražily pohonné hmoty nebo benzin natural za Andreje Babiše, 4 koruny ve světové krizi s pohonnými hmotami za vlády Petra Fialy. To je realita a toto musí občané také slyšet a vidět! A teď ještě k věci, která je mimořádně vážná a která hrozila opravdu extrémní krizí pro Českou republiku. Na jaře České republice skutečně hrozilo, že budeme v zimě bez plynu, že budou mít nedostatek plynu, pociťovat nedostatek plynu a jeho důsledky občané i firmy, protože minulé vlády dopustily úplnou závislost naší země na ruském plynu. A zase se můžeme podívat na čísla a na srovnání, kolik je zemí v Evropě, které mají tak extrémní závislost na ruském plynu jako Česká republika. My když jsme přišli k vládě, tak jsme okamžitě zahájili kroky k tomu, abychom zajistili větší energetickou soběstačnost České republiky, bezpečnost - energetickou bezpečnost České republiky, a zajistili občanům a firmám dostatek energií. Nevěnovali jsme se jenom plynu, vyhlásili jsme tendr na dostavbu Dukovan bez účasti ruských a čínských firem. My jsme ten tendr vyhlásili, a nejenom to. Příští týden ho jedeme do Nizozemska otevírat. Tak rychle jsme reagovali a tak rychle jsme napravili to, s čím vy jste si nedokázali poradit osm let. Ten jsme zajistili. Taxonomie je úspěch české diplomacie, české politiky, českých europoslanců, tak to musíme vnímat, a díky tomu můžeme rozvíjet jadernou energetiku. My dnes jsme schopni v Evropě dosáhnout a prosadit zájmy České republiky, projevuje se to v taxonomii a projevuje se to v jiných věcech, o kterých za chvíli budu ještě mluvit. Takže když nám tady vyčítáte nové uspořádání evropské politiky, tak za nás mluví výsledky.
Zemědělství - samozřejmě posedlost Babišem. Byl na výboru, že neřekl nic. Vy jste to zničili, to zemědělství, vy jste dovolili prodávat půdu cizincům. Vy jste tady dovezli největší koncentraci řetězců. A samozřejmě ty lži o tom, kdo určuje ceny potravin. Tak za kolik prodávají rohlík pekárny? Za korunu pade. A kolik stojí? Dvě pade, v Orlové stojí tři. Kolik je to procent? Kdo si bere 280 miliard tady ze všeho, co vy jste tady rozprodali do zahraničí? Tak nelžete. Nelžete! ODS po revoluci řekla: Všechno se doveze. Vyvážíme mléko, dovážíme máslo, ano? Ale vy ne, vy jenom proti tomu Babišovi. Podpora biopaliv, ne? My jsme založili Sportovní agenturu. My jsme rozdělovali peníze do sportu transparentně, ne na baru v Intercontinentalu jako váš náměstek, nebo v bytě, jak to dělali socani. My jsme to dělali transparentně. A ty kluby - však nebudou mít ani peníze na elektřinu. Však chceme sportovat, ne? Tady bude mistrovství Evropy v basketbalu, ano, to naše vláda dala 3 miliony eur poplatek. Naše vláda sem dotáhla nejlepší tenistky světa. Vy jste začal na tiskovce, první vaše věta: Slovensko minulý týden zprovoznilo plynovod z Polska, zbavilo se jednostranné závislosti na ruském plynu. Stavbu zahájili před čtyřmi lety, tedy v době, kdy naše vláda rozhodla, že my takový plynovod prostě nepotřebujeme. A to je lež, pane premiére. Proč lžete, když to není pravda? Vždyť k tomu jsou články: Plynovod Stork zřejmě končí. Poláci z akce vycouvali. Byly tam peníze. Sobotka jednal s premiérkou, ano? Ale víte, jaký je rozdíl mezi Českou republikou a Slovenskem? Rafinerie jsou polské a plyn měl kdo? To je globální firma. Maďarské firmě, maďarskému státu. A logicky Topolánek nechtěl, aby z Polska něco teklo. Protože by přišli o ty poplatky, takže taková je pravda. Neříkejte už, prosím vás, že my jsme tady něco udělali špatně. Soukromá firma!